My za chvilku budeme projednávat - byl to náš návrh - důležité zákony, které se týkají bezpečnosti a obrany naší země. Jsme v mimořádně těžké době. Místo abychom řešili podstatné problémy Evropy i České republiky, tak - zahajuje s námi řízení Evropská komise kvůli špatné implementaci řidičských průkazů, zahajuje nebo hrozí nám, nebude implementace tu pojišťovnictví, tu tohohle. Nejnovější nápad - zakážeme zbraně těm, kteří je legálně drží. Samé byrokratické věci, které nejenom nás, ale všechny ostatní národní parlamenty zdržují, zatěžují. Kdo jiný tvoří ten Brusel než 28 členských států? Tak podle mě už jednou musíme říct dost! Abychom se soustředili na podstatné věci. A my říkáme ano, je to dobře, shodujeme se na tom s vládou. Klidně je odsuňme. To může zajímat jenom nějakého byrokrata v Bruselu, který musí zdůvodnit svoji činnost, aby bral svůj bruselský plat. A říkám, je to pořád dokola, v jednom zákonu za druhým. My se uimplementujeme, pokud neřekneme, že už to stačilo. Protože fakt to nemá konce. A na podstatné debaty o podstatných věcech potom není čas.
Přivolám naše kolegy z předsálí. Pardon, ještě je tu žádost o odhlášení. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Děkuji paní ministryni i panu senátorovi a končím projednávání tohoto zákona. Dalším bodem našeho jednání je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Díky nim se nám podařilo vyjasnit některé sporné body navrhované úpravy. Chci tímto poděkovat členům výboru pro obranu, kteří se návrhu zákona mimořádně věnovali a přispěli k celkovému zkvalitnění navrhované úpravy. Za změnu zásadního významu v koncepci návrhu novely branného zákona považuji především opuštění od koncepce povinných odvodů v míru, což jinými slovy znamená, že výkon branné povinnosti v době míru spočívá na zásadě dobrovolnosti, která se samozřejmě bude týkat jak mužů, tak žen. Důležité pro navrhovanou právní úpravu jsou dále tyto změny. Návrh byl zjednodušen, terminologicky upřesněn a zpřehlednila se jeho systematika. Ze zákona byl také odstraněn dlouhodobě nejednoznačný pojem povinná záloha. Zpřehlednila se struktura vojenských cvičení, a to tak, že aktivní záloha cvičí formou pravidelných vojenských cvičení, zatímco občan, který dobrovolně převezme výkon branné povinnosti, se k plnění úkolů ozbrojených sil připravuje formou dobrovolného vojenského cvičení. Rovněž je navrhována úprava možnosti povolat vojáka v záloze k výkonu služby v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce. Toto povolání však vyžaduje souhlas vojáka.
To bych s dovolením poprosil, pane ministře, jestli byste byl tak hodný a nechal na mě.
Děkuji, pane předsedající. Je to druhé čtení, kolegyně, kolegové.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kalousek.
Nadnárodní korporace. Myslím si, že registr smluv je skutečně absolutně nezajímá a nemá vůbec žádný vliv na to, jestli vládnou, nebo nevládnou. To je naprostá iluze.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Já nechci zdržovat, ale mě nesmírně zaujala vzpomínka pana poslance Urbana. Rekonstrukce státu skutečně tykajíce řekli hochu? V takovém případě jsou nejenom placeni Babišem, ale také slabozrací, což už je kombinace, při které se opravdu špatně rekonstruuje.
A nyní tedy řádně přihlášení.
Tady bylo požadováno, aby vláda udělala nějakou analýzu, jaký bude mít dopad tento zákon, pokud bude schválena sněmovní verze, senátní verze. Já jsem to udělal z hlediska Ministerstva průmyslu a obchodu a přiznám se, udělal jsem to ve dvou fázích. V ČEPS v zásadě taky. Je to monopolní společnost a v nejhorším případě si vydá obligace na veřejném trhu. Takže mně to nejprve uklidnilo a říkal jsem si - žádné problémy s tím nemáme. Na MPO to bude mít dopad trošku v oblasti, kde by to člověk napoprvé nečekal. Začnou masivně ztrácet zákazníky, neboť tuzemská i zahraniční konkurence povinnost zveřejňovat nemá. Sice úplně bezpečně nevíme, že to bude bez problémů, ale bude jich tam výrazně méně než ve verzi poslanecké, sněmovní.
Ale pane ministře, nebo páni ministři, kde jste byli v prvním čtení, v druhém čtení, ve třetím čtení? A teď na poslední chvilku nám říkáte, jak je to špatně, jak bychom měli schválit něco jiného. Kde byl, aby hájil podnik ze svého resortu?! Možná je navrhovatel toho zákona. Kdy tam Senát podle mě úplně nesmyslně dal ÚOHS. Jinak máme tisk nějak 600 něco, ne? To znamená, na to byla dostatečná doba.
Přečtu omluvenku, která dorazila. Z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Pavel Kováčik.
Děkuji. Tady chybí zákon o majetkovém přiznání. Tady chybí zákon zcela jasný, který je o finanční kontrole ve veřejné správě. Tak si prostě vytíráme zrak návrhem zákona, který má mluvit o tom, co to je registr smluv. Je to vytření zraku, není to nic jiného. Řeknu to na dvou příkladech, abychom si ukázali, co se odehraje při tomto návrhu zákona. Solární baroni nebudou zveřejňovat nic, protože neprošel návrh kolegy Urbana. Budou se smát, vysmívat se všem , kteří budou zveřejňovat smlouvy, a říkat si: Vy jste ale idioti! Zveřejňujte a my si budeme žít s miliardama od státu, protože my zveřejňovat nic nebudem, my jsme soukromý subjekt. To je předmětem tohoto zákona. Druhý příklad, ještě dramatičtější. Prosím vás, ty hlouposti, které slyším, mě urážejí! Když mi někdo říká, že to je takovýhle malinký soukromý zájem. Já vám řeknu ten zájem. Pražská plynárenská - stejně jako pražský Dopravní podnik nebo Dopravní podnik města Ostravy nebo Plzně, to je jedno - bude zveřejňovat smlouvy. Pražská plynárenská poctivě investovala, a teď je jedno, že tady vládla ODS v Praze nebo někdo jiný, sociální demokracie, to je úplně jedno, ale tento podnik investoval do infrastruktury v plynárenství v Praze, aby ty roury neruply.
Nyní je řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Černoch a připraví se pan poslanec Blažek.
Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Všechny strany, všechny strany, a velmi pečlivě jsem poslouchal, co tady říkali předřečníci, všechny strany vždy slibují, jak zatočí s korupcí. Jakým způsobem budou předkládat návrhy, které budou bojovat s korupcí. Protože to, co přichází ze Senátu, nezlobte se na mě, ale je cár papíru. Já vím, že to určitě není ideální zákon, ale který zákon je ideální? Jakékoli nadnárodní koncerny, naopak si myslím, že státní podnik je vždycky velmi důležitý. Bohužel, tady by se mělo říct také něco o tom, že některé, třeba České dráhy, ačkoli jsou v červených číslech, nebo ačkoli jsou v minusu, tak jsou tam vypláceny velmi vysoké odměny. Myslím si, že kdyby tak velmi vysoké odměny vypláceny nebyly, tak by na tom třeba ten podnik mohl být trochu lépe. Můžu vám říct, že ani mně ani nikomu v Úsvitu nikdo nebude říkat, jakým způsobem máme hlasovat nebo k jakému návrhu se máme přiklonit. Pro nás je boj s korupcí velmi důležité téma, a proto podpoříme sněmovní verzi.
Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvenku. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Klán a po něm pan poslanec Stupčuk. Máte slovo, pane poslanče.
Pane kolego, registr smluv není protikorupční zákon, to je první věc. On je jenom dílčím prostředkem pro kontrolu veřejných financí. On není protikorupční. Protikorupční jsou dva, už jsem je tady říkal.
Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Černoch s faktickou poznámkou. Máte slovo.
To už mě fakt zvedlo ze židle. Buď víme, co schvalujeme, pak to schválíme, nebo to nevíme! Využívám současně této faktické poznámky, abych se zeptal, který génius tam založil tu nesmyslnou působnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.
Ke svým předřečníkům vaším prostřednictvím. Já si vás, pánové, také velmi vážím, ale proč se tyto debaty nevedly v době, kdy se ten návrh projednával? Proč se na tom tedy nepracovalo, když byla možnost ve výborech? A teď se to řeší? Ano, ale vy jste tady několikáté volební období, tak proč se takový návrh, bavíme se teď, myslím, o odměnách manažerů, ještě neobjevil? Proč jste ho nenavrhli?
Já vám také děkuji. Máte slovo.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. A výsledek toho, co jste tady předváděli, je to, že stav je takový, jaký je, že nám tady ta korupce kvete, pánové. A už došlo k nějakému zásadnímu problému nějakého podniku na Slovensku? V čem je ta chyba? Budeme to dále tolerovat?
Ale udělejme to správně.
Před časem mi došel mail z Rekonstrukce státu. Výhodné smlouvy pro obec, fungující obecní firmy, kvalitní veřejné zakázky, a dále se zde hovoří: "A víte, co je na tom nejlepší? Pokud díky vaší aktivitě během příštích měsíců některé město nařídí svým firmám zveřejňovat smlouvy, budeme mít zároveň pro poslance důkaz, že to jde."
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to zvolna. I v tomto případě bych rád velice poděkoval zpravodaji, v tomto případě panu poslanci Seďovi, za podporu a konstruktivní spolupráci při práci na této novele.
Děkuji panu ministrovi.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl příslušné legislativně technické úpravy. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.
Předražené zakázky? Zbytečné zakázky? Problém totiž není ve smlouvách, tak jako soutěže se vždy nějak chytře napíšou, ale problém je v tom, že odpovědní činitelé na státní úrovni nemají přímou osobní hmotnou a trestní odpovědnost a efektivní hospodaření. To je myslím důkazem, že to my v našem hnutí SPD s bojem proti korupci myslíme skutečně vážně a že to nejsou jenom slova, ale také činy. Nejvyšší kontrolní úřad udělí pokuty a ty zaplatíme my, daňoví poplatníci. Pochopitelně svou logiku má i druhý pohled - lépe nějaký zákon, který umožní nahlédnout pod pokličku hospodaření s veřejnými penězi, než nic. Chápu, že výjimky budí podezření, a naprosto oprávněná je i námitka, že pokuty v mnoha případech neodradí, tím spíš, když je opět zaplatí občan a ne přímo ta daná odpovědná osoba. Myslím, že prvotní chyba je v tom, že takový zákon projednáváme pod tak silným nátlakem lobbistů. Tím nechci podcenit důležitost tlaku veřejnosti.
Já vám také děkuji a vzhledem k tomu, že neeviduji... Eviduji přihlášku - pan předseda Kalousek.
Dobrý den.
Pokračujeme návrhem pana poslance Vladimíra Koníčka, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na několika minulých řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o průběhu církevních restitucí. Blíží se konec roku a s posledním prosincem skončí ochrana území Brd jako vojenského újezdu. Církve podaly žádosti i na toto území, byť za ně dostaly náhradu už za první republiky. Ale jak to bude od 1. ledna, bych rád slyšel od pana premiéra.
Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi.
V obou případech zde nebudou dnes nebo tento týden kvůli zahraničním cestám lidé, kteří mohou meritorně předkládat návrhy, které by byly ku prospěchu té věci. Například je tam část, která by likvidovala farmaceutický výzkum založený na výsledcích vědců z České republiky.
Budeme tedy hlasovat u těch bodů za prvé o vyřazení a potom o pevném zařazení tohoto bodu, jak bylo předneseno. To máme oba návrhy.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. My jsme byli zřejmě uvedeni v omyl, protože v té době, kdy jsme projednávali tuto normu na školském výboru, jsme se domnívali všichni, že se sejdeme, abychom v rámci kulatého stolu se zainteresovanými skupinami tuto novelu probrali. Takto jsme to všichni vnímali a stojíme o to, aby tento kulatý stůl skutečně proběhl.
Ptám se, kdo další ještě do diskuse o programu schůze. Ptám se, jestli má někdo výhradu, abychom hlasovali jedním hlasováním o všech návrzích z grémia. To by bylo vyřazení. Děkuji vám.
Platí první část věty nebo druhá část věty?
Omlouvám se, pane předsedo. Které nemohou být dnes projednány, ale musí být zařazeny. Tak jsem to měl říct podle jednacího řádu. Ano, omlouvám se všem. Děkuji vám. Z přítomných 176 pro 172, proti nikdo. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, a to ve dvou alternativách. Paní kolegyně Černochová upřesní svůj návrh. Hlasujeme o návrhu paní poslankyně Černochové. Kdo je proti? Děkuji vám. Tak to navrhoval kolega Marek Černoch. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh kolegy Faltýnka, ač byl podán mezi návrhy, budeme hlasovat nakonec o pořadu schůze. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat, nebudeme tedy projednávat. Nyní budeme hlasovat ve dvou variantách, a to nejdříve o vyřazení bodů 7 a 24 podle návrhu kolegy Laudáta. Nejdříve hlasování o vyřazení. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování číslo 10 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh nebyl přijat a program schůze nebude doplněn. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Jednací den by dnes skončil v 19 hodin. To jsou všechny návrhy a můžeme tedy přistoupit... Hlásí se pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem, potom pan předseda klubu ČSSD také s přednostním právem. Prosím klid. Žádám o dodržování jednacího řádu, a to ode všech.
A já bych si během následujících dnů schůze vážil informace od koaličních předsedů, zda je to skutečně nějaká pro mě neznámá strategie, kterou matete opozici a veřejnost, anebo zda se matete navzájem. To fakt nevím, co je tím skutečným motivem.
Nyní pan poslanec Václav Votava, pravděpodobně se stanoviskem k písemnému vyhotovení hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.